U stolku zpravodajů zaujal místo za navrhovatele pan poslanec Václav Klaus a prosím také zpravodaje garančního výboru, kterým byl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pana poslance Lukáše Bartoně, aby ke stolku zpravodajů přišel také a zaujal tam místo. A nyní se táži pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi krátce zahájit třetí čtení školského zákona. Úvodem bych chtěl poděkovat všem za velice věcné projednávání této předlohy, která tady byla v Poslanecké sněmovně i ve školském výboru. Není to vždycky zvykem. Kéž by tomu tak bylo i u jiných zákonů, které buď dílem, jak jsem řekl před chvílí, implementujeme, nebo často závisí na pracovitosti jediného poslance, který si všimne nějakého nesmyslu v předkládaném zákoně a na poslední chvíli se to třeba zastaví a někdy také ne. Druhá věc je procedura. Procedura hlasování, kterou navrhne pan zpravodaj. Myslím, je v tomto duchu, čili umožní zase Sněmovně vyjádřit svou politickou vůli ke všem částem toho zákona a pozměňovacím návrhům.
V současné době to není možné, pouze pokud senior pobírá invalidní důchod ve třetím stupni.
Nové znění tedy je: "V článku 1 v bodě 3 se dosavadní text návrhu zrušuje a nově zní". Takže to je první. Ten druhý se týká mého pozměňovacího návrhu, který je v systému uveden pod číslem 808 a je prakticky obdobný, nicméně já ho i takto přečtu na mikrofon. Ono už to tady padlo v prvním i ve druhém čtení. Z úst pana ministra to tady již zaznělo. Chtěl bych zde jen poopravit to, co se hodně diskutovalo i v předcházejících čteních. Jsme přesvědčeni o tom, že samozřejmě to, co předkládá vláda, není žádná důchodová reforma. Je to pouze dílčí opatření, dílčí úprava zákona o důchodovém pojištění.
Prosím pana poslance Raise. Prosím, pane poslanče.
Ale bohužel oni nechodí. Postřelená husa se třeba ozve.
Také děkuji a prosím paní poslankyni Gajdůškovou, připraví se pan poslanec Bláha Jiří.
Dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, jenom dvě krátké věty. Tím návrhem a pozměňovací návrhy neznamenají, že zavádíme povinnou docházku pro dvouleté děti. Poznámka druhá. Prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Stanjuro, víte, neoliberální koncept se také neukázal úplně dobrý. Plán není sprosté slovo. A vy jste pod tím neoliberálním konceptem a odmítáním plánování jakékoliv vize a čehokoliv takového dokázali tuto zemi dvakrát, dvakrát dovést hospodářsky téměř na úplné dno. A byla to sociální demokracie, která tu zemi vytáhla.
A nyní tedy prosím pana poslance Bláhu.
A my bychom měli společně vymyslet a pomoci k tomu, jak to uděláme. Ale jestliže tady diskutujete o něčem, o čem vůbec nevíte, tak je to zbytečné, abychom se tady scházeli.
Také děkuji a prosím paní poslankyni Valachovou. Já vás přeruším a požádám o větší klid ve sněmovně. Myslím, že nám stoupá hladina hluku nepřiměřeným způsobem. Děkuji.
Jenom navážu na svého předřečníka.
Vaším prostřednictvím k panu kolegovi Raisovi. Tady jsme skutečně na půdě parlamentu a není možné, abychom upírali rozpravu a debatu nad čímkoliv. Bez ohledu na to, jestli jsem pekař, učitel nebo lékař. Já chápu, že nemáte dostatek pracovních sil, vím, jaká je situace na pracovním trhu. Na druhou stranu ty věci mají přece úplně jiné souvislosti. Je to otázka toho, jaký je charakter předškolního vzdělávání, otázka vzdělávací, výchovná, a nejenom to, že rodiče potřebují někde, v uvozovkách, odložit děti.
Nesouhlasím s tím, co řekl můj předřečník. Změňme ho a dovolme takovou širokou diskusi v tom třetím čtení. Tam je taxativně vyjmenováno, o čem se vede rozprava ve třetím čtení. A to si opravdu myslím, že do toho třetího čtení, nezlobte se na mě, nepatří. Ale jednací řád je zákon a neměl by se porušovat.
Děkuji vám za pozornost, přestože jsem místy neslyšel ani sám sebe, ale děkuji vám, že jste mě aspoň někteří poslouchali.
Děkuji. Nyní prosím paní poslankyni Kozlovou.
S tím souvisí úplata za předškolní vzdělávání, ale to už jsme si řekli, že je v této věci poměrně lichá. Děkuji.
Vidím, že nás tady přibylo, což je dobře, ale byl bych rád, kdybychom zachovali úroveň hluku, která je vhodná pro jednání.
Já jsem poměrně dost času strávil tím, že jsem navštěvoval školy ve svém kraji, nejen školy, ale i školky.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Tento pozměňovací návrh byl přijat. Můžeme přikročit k dalšímu pozměňovacímu návrhu. Ano. Kdo je pro? Návrh byl přijat.
Garanční výbor doporučuje zamítnout.
Návrh nebyl přijat. Můžeme přejít k dalšímu pozměňovacímu návrhu.
Garanční výbor doporučuje schválit.
Kdo je pro?
Stanovisko garančního výboru - výbor doporučuje zamítnout.
Zahajuji hlasování. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.
Stanovisko garančního výboru - výbor doporučuje zamítnout.
Kdo je pro? Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.
Stanovisko garančního výboru - výbor doporučuje zamítnout.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Také tento pozměňovací návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Přistoupíme k dalšímu pozměňovacímu návrhu.
Stanovisko garančního výboru - výbor doporučuje zamítnout.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Vzhledem k tomu, že bod G budeme hlasovat až po zákonu jako celku, následuje schválení možnosti legislativně technických úprav, které případně vyplynou z přijatých pozměňovacích návrhů. Budeme hlasovat o tom, že legislativní oddělení vzhledem k tomu, že v článku tři se vkládá dvakrát pozměňovací návrh, tak je to potřeba dát dohromady, aby to dávalo smysl. Jedná se o formální úpravy, nikoliv o věcné.
To tedy fakt ne! Nechápu, že to není připraveno, když o tom víme.
Děkuji za slovo. Opravdu nikdy nezaznělo, že dvouleté děti budou mít povinnost předškolní docházky. A právě firmy pro své zaměstnance mohou zřizovat dětské skupiny. Proto doufám, že i vy budete hlasovat pro doprovodné usnesení o dětských skupinách.
Já také děkuji.
Protože navzájem se zdržujeme. Protože to, co se tady předvádí, je někdy k smíchu. Takže proč o tom vůbec hovoříme. Zbytečná záležitost. Co se týče firem. To, co tady vytváříme, je jenom nepřehledná smršť věcí, které pak nefungují. Takže doporučuji, pojďme se sejít na toto téma. Já vám řeknu, jaké jsou problémy, když chcete jako firma zřídit školku, co všechno musíte dodržet, že první je požární zákon, který vám shodí všechno ze stolu.
Já také děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já, pane poslanče, mohu mít na způsob vašeho vystupování, na průběhy a výsledky vaší práce také svůj názor, ale nechávám si ho pro sebe.
Děkuji za dodržení času a prosím paní poslankyni Pekarovou.
Dámy a pánové, dobrý den. A týká se to právě dvouletých dětí ve školkách a možnosti pro obce nahradit tuto doposud v zákoně povinnost a garanci právě dětskými skupinami a využitím těchto forem, které předložila paní kolegyně Valachová. A byť ty názory mohou být různé na to, jestli děti mají být do tří let raději s maminkou, tatínkem nebo prostě s někým blízkým doma, nebo jestli mají možnost být v kolektivním zařízení, tak si myslím, že právě ta svoboda volby jednotlivých rodičů by měla být umožněna.
Děkuji. A nyní se vrátíme k rozpravě. Já prosím pana poslance Čižinského, připraví se pan poslanec Juránek. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Jenom kratičce připomenu, o co jde v tom pozměňujícím návrhu D1. Pepíček se narodil v červnu, Mařenka v září. Prosím o podporu.
Já také děkuji. Prosím pana poslance Juránka, připraví se paní poslankyně Kozlová.
Děkuji. Tak máme tady bod financování. Jenom zdůrazňuji jednu věc - je velmi dobře toto odložit. A proto v rámci tady toho návrhu budu podporovat odložení financování. Mateřské školy nejsou připraveny ani vybaveny a nikdy nebudou připraveny na dvouleté děti.
Otevírám rozpravu. Prosím, máte slovo.
Podstatné věci byly řečeny z úst pana ministra. Následně pozměňující návrhy pod písmenem B, které byly předloženy prostřednictvím paní poslankyně Golasowské. Následně pozměňující návrhy pod písmenem C pana poslance Víta Kaňkovského. Jedno, které vzniklo na výboru pro sociální politiku, a druhé, které v rámci druhého čtení přednesl pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, budu mluvit za sociální demokracii. Proto podporujeme každý návrh, který lidem pomůže. A tento návrh novely důchodového pojištění jde v logice toho, co sociální demokracie prosazovala a také přijala v minulém funkčním období vlády. Samozřejmě bychom si přáli, aby byly mnohem vyšší obecně. Ale ten zásadní problém je tam ve chvíli pro jednotlivé lidi, kdy zůstanou sami. Nicméně jak už o tom mluvil pan ministr, není jednoduché vstupovat do takto složitého systému, jako je důchodové pojištění. Já si dovolím citovat nebo parafrázovat z jednoho mailu, který mi před projednáváním tohoto zákona přišel. Byl to dopis občana, který se rozhorloval nad tím, že jsou pozměňovací návrhy, že je záměr, a já jsem o tom také mluvila, že je potřeba řešit vdovské důchody. A že proč tedy vdovy a proč ne ženy, které jsou rozvedené. Nebo ženy i muži, kteří jsou rozvedení. S panem ministrem Krčálem, novým panem ministrem, jsme již dohodnuti a jsme připraveni spolupracovat na přípravě systémového řešení zákona o důchodovém pojištění a jeho realizaci. Senioři jsou skupina, kterou skutečně podporujeme a chceme podporovat. Zaslouží si to.
Děkuji, paní poslankyně. Připraví se pan poslanec Bauer.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Stejně tak bych vás chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu kolegy Čižinského, který má svou logiku především pro menší školy na menších obcích, aby mohly vůbec ty přípravné třídy zřizovat, stejně tak o podporu toho doprovodného usnesení, které podpoří dětské skupiny do budoucna.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Skončili jsme rozpravu. Pan zpravodaj může zůstat u řečnického pultu, protože přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Takže prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás nejprve seznámil s procedurou hlasování, a skutečně se musíme také hlasováním vyrovnat s návrhem na stažení dvou pozměňovacích návrhů.
Jak jsem uvedl v obecné rozpravě, na žádost legislativního oddělení navrhuji opravu procedury a bod G, který je 12, doprovodné usnesení, hlasovat až po hlasování zákonu jako celku.
Prosím všechny, aby se přihlásili svými hlasovacími kartami. Prosím pana zpravodaje, aby nám připomněl ty dva návrhy, o kterých teď budeme hlasovat. Doporučuji, abychom o nich rozhodli jedním hlasováním, pokud proti tomu není námitka. Námitka není, takže zahajuji hlasování. Přihlášeno 154 poslanců, pro 154, proti nikdo. Ptám se, zda je potřeba ještě jednou tu proceduru zopakovat, nebo můžeme hlasovat. Není to potřeba. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proceduru jsme schválili a já prosím pana zpravodaje, aby nás provedl jednotlivými pozměňovacími návrhy.
Jedná se o pozměňovací návrh paní poslankyně Kozlové, který zachovává statut povinné školní docházky, nicméně pro děti až od šesti let, tedy pro děti s odkladem povinné školní docházky. Garanční výbor doporučuje zamítnout.
Děkuji. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Pan předseda Kalousek, může vystoupit s přednostním právem.
Já většinou v těch procesních věcech s panem předsedou Stanjurou souhlasím. Ale teď si opravdu myslím že ne. Protože to, o čem budeme hlasovat, to není dopracování zákona. To je prostě jenom legislativní zformulování toho, co už jsme schválili. To není nic proti ničemu a myslím si, že o tom můžeme hlasovat s klidným svědomím.
Pane zpravodaji, prosím.
Ještě doplním, že výbor doporučil provedení případných legislativně technických úprav.
Já mohu dát slovo pouze těm, co mají přednostní právo. Nikomu jinému v tuto chvíli ne. Ano. Tak v tom případě mohu vyhovět.
Prosím o úpravu.
Ano, děkuji. S přednostním právem pan zastupující předseda klubu Kubíček. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Ano, vyhovím vám.
Ale já nemohu souhlasit ani s tím, abyste dal hlasovat o námitce, pane předsedající, protože my jsme si schválili proceduru. A v té proceduře je to hlasování uvedeno. To znamená, s tou námitkou jsme měli přijít před hlasováním o proceduře.
To je běžná praxe a běžný postup. Takže nevím, kde je ten problém.
Tak já si myslím, že to není běžná praxe.